Když se pak vybírali lidé na východní frontu, tak tito lidé šli první na východní frontu. Prostě to byla realita toho, co se odehrávalo v pohraničí. Skutečně chci poprosit o to, abychom neuplatňovali princip kolektivní viny. V Německu je několik organizací, které sdružují sudetské Němce. Chci připomenout, že tam je organizace, která sdružuje vyhnané nebo odsunuté sociální demokraty, je tam organizace, která sdružuje křesťanské demokraty, a pak jsou tam samozřejmě radikálnější spolky sudetských Němců. Jak jsem byl informován panem Hermanem, pan Herman se účastnil těchto akcí už v minulosti. To je důvodem toho, proč ta věc je znovu u soudu.
Předmětem této nájemní smlouvy je i závazek nájemce provést revitalizace předmětu nájmu, stanovené prostory železniční stanice Praha hlavní nádraží, kdy revitalizací se rozumí zejména rekonstrukce, modernizace, přestavba a opravy stavebními, případně montážními pracemi včetně dodávek materiálu a technologických dodávek včetně prací nutných pro přemístění zařízení a inženýrských sítí. V návaznosti na jeho skončení vznikla SŽDC povinnost vypořádat s nájemcem technické zhodnocení a další závazky formou finančního plnění. Výše tohoto požadavku je v tuto chvíli sporná, neboť obě strany se neshodují na stejné interpretaci. Společnost Grandi Stazioni podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žalobu, jíž se domáhá výše uvedeného finančního plnění, a v tuto chvíli má SŽDC vytvořenou finanční rezervu na platbu z důvodu ukončení nájemní smlouvy. K ostatním uzavřeným smlouvám mohu uvést to, že společnost Grandi Stazioni uzavřela původně smlouvy na tři nádraží. Praha hlavní nádraží, Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Smlouva na Karlovy Vary byla na návrh společnosti ukončena. Byla uhrazena smluvní pokuta ze strany Grandi Stazioni. A smlouva na Mariánské Lázně běží dále. Rekonstrukce je ukončena. Smlouva jí byla prodloužena o další tři roky. Ani po tyto tři roky nesplnila podmínky. Plán je takový, že hlavní nádraží bude nadále provozovat Správa železniční dopravní cesty. A jinak Správa železniční dopravní cesty má za úkol připravit komplexní rekonstrukci toho, co italská strana nebyla ochotna opravovat. Prostě se s tím nezabývali.
Děkuji i za dodržení času. Prosím.
Jestli to není tajemství.
Takže z tohoto titulu jim žádný nárok nikdy nevznikl. Mohou to soudit, ale my předpokládáme, že by to vysoudit v žádném případě neměli.

Snaží se vám svůj postoj předložit. Bohužel, nejsou vyslyšeni.

Mají dlouholetou praxi.

Schvalujete snad do budoucna jejich rozdělování? A jak budou soudy řešit děti, pro které nebudou pěstouni? A kolikrát ho soud bude muset prodlužovat?
Prosím.
Pravděpodobně obojí, jak už to tak bývá. Začínal jako hrdina, skončil jako diktátor. Myslím si, že ho to semlelo a že ho také hodně semlelo to bipolární rozdělení světa. Takže začínal jako hrdina, skončil bohužel jako diktátor.
Upozorňuji ctěnou Sněmovnu, že je 16 hodin, tedy uplynul čas, kdy je možné podat podle jednacího řádu poslední ústní interpelaci na předsedu vlády. Vyzývám pana poslance Jaroslava Holíka, aby přednesl interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Petr Bendl.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, dobrý den. A já můžu zahájit interpelaci. V minulosti se občané tvrdě postavili proti zřízení uprchlického tábora, protože se nachází v sousedství základní a mateřské školy. Vážený pane premiére, před referendem jste ve svém vystoupení prohlásil, že budete výsledky referenda ctít.
Nejprve bych chtěl uvést dvě věci na pravou míru. Takže to, co proběhlo, bylo jakési vyjádření názoru občanů obce, ale není to referendum v pravém smyslu slova. A co se stalo? To na úvod pro zpřesnění. Máme přes 30 věznic. Máme věznice v turisticky exponovaných místech. A to vězení nemůže být na Marsu. To vězení prostě musí být v nějaké obci.
Já se omlouvám, pane ministře, váš čas. Doplňující otázka nebude, v tom případě se omlouvám, ale čas určený pro odpověď vypršel. Nyní tedy pan poslanec Bendl se svou interpelací na ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ve věci vyjádření pana Junckera.
A Evropská komise následně jeho výrok posvětila.
Já vám děkuji. Nyní tedy se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Helena Válková.
Moje otázka zní na vás zcela konkrétně. Proč jste tak dlouho odkládali projednání této věci a proč jste to neučinili předmětem mimořádného bodu na jednání vlády?
Také děkuji, paní poslankyně. Požádám pana premiéra, aby nám odpověděl.
Děkuji. Já jenom abychom se pohybovali v přesných termínech, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ty byty nejsou státní. Nejsou bohužel ani obecní. A pokud probíhají jednání na Ministerstvu financí, tak je to v pořádku, protože Ministerstvo financí se má touto věcí zabývat.
Děkuji. Chci se zeptat, zda položíte doplňující otázku, paní poslankyně.
A tuším, že došlo k prodloužení termínu pro podávání nabídek. Ale to je věc rozhodování společnosti ČEZ. O tom nerozhoduje vláda. Vláda v tomto směru musí respektovat to, že jedná na základě zákona, jedná v rámci zákona.
Nyní tedy požádám o interpelaci pana poslance Pavla Plzáka ve věci obchodní smlouvy CETA.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pěkné odpoledne. Podpis této dohody oddálil odmítavý postoj regionálního belgického parlamentu, bez jehož souhlasu nemohla belgická vláda dokument podepsat. Žádám vás o vysvětlení, proč v případě České republiky nebyla tato smlouva před podpisem vůbec projednávána v Poslanecké sněmovně, přestože může její uplatňování mít podstatný vliv na Českou republiku při řešení obchodních sporů, myslím tím především arbitrážní řízení. Dále mě zajímá, kdy je v našem Parlamentu plánováno její projednávání a co se bude dít, pokud nebude ve Sněmovně schválena.
Naše vláda je tam necelé tři roky. To znamená, vláda České republiky předloží dohodu sem do Poslanecké sněmovny a také do Senátu. Předpokládám, že bychom tu dohodu mohli předložit do konce letošního roku nebo na jaře příštího roku, tak aby mohl být realizován ratifikační proces. Tuto studii budou mít poslanci a senátoři k dispozici pro projednávání v Parlamentu.
Udělali jsme ústupek, který je v rámci celé té stavby, myslím si, v pořádku, že nebudeme trvat na penalizaci těch průběžných milníků, ale budeme tu penalizaci cílit na ukončení té stavby. Co se týče prodloužené Rudné, na to je ještě jedna interpelace. Situace je taková, jak říkáte. Nová krajská reprezentace říká, že je blízko dohodě s tím problémovým vlastníkem, který tam chce jak zvýšit hlukové bariéry, což jsme ochotni udělat, tak i chce nějakou vysokou finanční kompenzaci, kterou už tedy nejsme úplně schopni udělat, ale jedná se o tom, jak se to vyřeší. A byl jsem informován, že jsou snad blízko dohodě. Paralelně běží ten vyvlastňovací proces. Teď jsem jednal intenzivně i s panem hejtmanem a budu v tom pokračovat.
Já jenom doplňující.
Prosím.
Čím je to způsobeno? Dříve takovýto paragraf v občanském zákoníku obsažen nebyl. Kolikrát taková situace skutečně nastala, protože díky tomu jsou děti opravdu zbytečně dlouho drženy v ústavní péči anebo kolují z jedné pěstounské rodiny do další, než dojde k definitivnímu vyřešení jejich situace.
Nyní požádám pana poslance Zdeňka Ondráčka, který bude interpelovat pana ministra vnitra Milana Chovance.
Děkuji, pane místopředsedo. Cirka před dvěma týdny vyšla na svět informace v mediálním prostoru, že dva Afghánci ve věku 20 a 26 let zmizeli z leteckého výcviku v Hradci Králové. Položím poměrně jednoduché čtyři otázky. Kdo jsou ti Afghánci, kdo je sem do České republiky pozval, co zde dělají a kdo to organizuje a platí. Děkuji, pane ministře.
Prosím, pane ministře, o odpověď.
Moje odpověď bude velmi stručná a bohužel neodpoví asi ani na jednu z těch otázek.
Chcete se zeptat, pane poslanče? Prosím.
Je to velice zajímavá odpověď. Takže aspoň odpověď: Je to v režimu utajované informace? Kdo mi tuto odpověď dá.
Zkusíte na to odpovědět, pane ministře?
Já mohu pouze zopakovat, že tato věc není v kompetenci Ministerstva vnitra.
Paní ministryně je jistě přítomna, paní ministryně, budete interpelována.
Kariérní řád přináší tři věci.

Mluvila jsem včera ve své poslanecké kanceláři se dvěma ředitelkami základních škol, které jsou v zoufalé situaci, protože nemohou sehnat kvalifikované učitele. Chtějí mladé lidi.

Děkuji za pozornost.
Já děkuji, paní zpravodajko, a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. První prosím k mikrofonu pana poslance Junka, připraví se paní poslankyně Nováková a po ní paní poslankyně Semelová.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Samozřejmě argumentace, že třídní učitel na druhém stupni má víc práce než třídní učitel na prvním stupni, asi není ta správná, je poněkud lichá. Můžeme se samozřejmě dohadovat o tom, kdo má víc práce, jestli učitelé na prvním stupni, nebo na druhém stupni. O tom bychom mohli diskutovat dlouho. Myslím si, že třídní učitel na prvním stupni se svými žáky tráví když ne víc, tak určitě stejně času jako ten na druhém stupni. Ten druhý argument. Ale třeba mě paní ministryně nějak opraví a řekne, jak celá věc byla myšlena. Ale říkám, byl bych rád, kdyby se to mohlo narovnat.
A prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Když tady paní zpravodajka mluvila o tom, že má do sebe zapadat pozitivní změna ve školství, že do sebe má zapadat navýšení rozpočtu, změna financování a kariérní řád, dovolím si upozornit, že tyhle věci jsou správné. Třeba u té změny financování.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 15 dnes hlasuje pan poslanec Zemek. Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády. Když dovolíte, nejdříve bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Dále navrhujeme volební body 209 a 210, to je volba pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, kandidáti na členy a předsedu, zařadit pevně na pátek 9.12. v 9 hodin. Ostatní zůstává neměnné. To je z mé strany vše.
Bude to velmi krátké.
Ano, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já mám jeden návrh, a to zrušit pevné zařazení bodu 61 na zítřejší odpoledne, což je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Neberte to prosím tak, že bychom neměli vůli tento zákon projednávat a schválit. Schválili jak tu novelu, tak novelu Ústavy. Já jsem ještě před dnešním jednáním se zástupci Senátu tuto věc konzultoval, zjistil jsem, že nemají k dispozici ani tu analýzu, ani žádné jiné návrhy. Děkuji.
Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Ano, děkuji. Prosím, máte slovo. Prosím, máte slovo.
Novelu zásadně odmítají i účastníci konference Dějiny staveb. Návrh považují za složitý a nepřehledný, jehož prioritou není ochrana a poznávání historických staveb, ale byrokratizace oboru. Tím, že připouští veřejný přístup pouze k fotografiím pořízeným z veřejně přístupného místa, je zásadním způsobem omezen přístup k dokumentaci nemovité části památkového fondu. Přitom právě přístup památkové péče k nejširší veřejnosti je základním předpokladem úspěšné ochrany památek. Za nešťastné by přijetí této novely považovalo také Sdružení pro stavebně historický průzkum. To tvrdí, že návrh nesměřuje k potřebné podstatě památkové péče, tedy k ochraně památek jako neodmyslitelné součásti životního prostředí a k jeho vypovídající hodnotě jako hmotnému historickému prameni. S návrhem zákona o ochraně památkového fondu má problém i Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. Podle jeho názoru novela podstatně snižuje rozsah památkové ochrany národního kulturního dědictví. Oproti stávajícímu stavu nejasně definuje, které práce na kulturní památce spadají do působnosti orgánů státní památkové péče. Z působnosti těchto orgánů vyřazuje řadu činností v památkových zónách, nově definuje území bez nutnosti provádění archeologických výzkumů, nenastavuje klíč, dle nějž mají výkonné orgány státní památkové péče posuzovat zásahy u památkově chráněných objektů. Vedle faktického omezení ochrany památkového fondu zákon zároveň podstatně zužuje, komplikuje, až znemožňuje dokumentaci architektonického dědictví. Jde tak o oslabení pozic obou základních pilířů všech památkových péčí v civilizovaných státech. Zákon navíc nedefinuje ochranu hmotného kulturního dědictví jako veřejný zájem. Za ten je označena pouze ochrana památkového fondu, který není a ani nemůže být celým hmotným kulturním dědictvím. Oslabuje roli odborné složky v procesu péče o památkový fond. Zároveň umožňuje množství výkladů, což povede k právním sporům. Kromě toho vytváří podhoubí pro korupční a netransparentní jednání. V průběhu tvorby vyjadřoval řadu výhrad i Ústav památkové péče, Fakulta architektury ČVUT, s tím, že podstatná část připomínek není v návrhu zohledněna. Ústav kritizuje rezignaci na odbornost a oslabení role Národního památkového ústavu. Výrazným krokem zpět je to, že je ze zákona vyřazena povinnost vlastníků památek konzultovat své záměry před zpracováním projektů. Kulturní dědictví představuje hodnoty, které si musí každá společnost chránit pro budoucí generace. V současnosti jsme svědky devastace řady významných kulturních památek. Je proto nezbytné přijmout zákon, který zabezpečí jejich skutečnou ochranu. Podoba zákona, tak jak je předložena, však tento významný úkol dostatečně nenaplňuje. Proto i já navrhuji vrátit zákon k přepracování.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelová. Ta byla poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.